Vážení spoluobčané, tato Sněmovna, respektive její koaliční část, se rozhodla porušit zákony této republiky! Z tohoto místa vás prosím, neřiďte se příkladem této koaliční části naší Sněmovny. Pokud si to prohlasujete, už si vás dál nemohu vážit.
Děkuji panu poslanci Váchovi. S přednostním právem pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala.
Není v tom žádný rozpor a není v tom žádná naše snaha zkomplikovat situaci vládní koalici, zasít rozpor do řad sociální demokracie nebo něco takového. My jsme tak rozhodovali proto, že jsme přesvědčeni, že takový postup je věcně správně. Zelená nafta a myslím, že přesvědčivě to tady vyjádřili moji kolegové, je neoprávněná výhoda pro některé. A když se podíváte, jak byla zelená nafta čerpána, tak to uvidíte jednoznačně. A proto Občanská demokratická strana nemůže pro něco takového hlasovat. Já na rozdíl od pana premiéra Sobotky si myslím, že pan poslanec Urban ví, o čem mluví, a ví, co navrhuje. Vždyť byl, to bych si jenom dovolil připomenout, za sociální demokracii také ministrem průmyslu a obchodu. Ten návrh není neuvážený, ten návrh je velmi rozumný a je věcně správný.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče Blažku, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Musí být napsána šalamounsky v tom smyslu, aby nedocházelo k tomu, že bude nejistota v tom, jaké daně tento stát vybírá.
A na druhou stranu doslova zírám, co se tady děje. V médiích jsme četli informace, že opozice chce obstruovat toto jednání Poslanecké sněmovny. Já musím dodat, že protahování této schůze je do této chvíle zásluhou vládní koalice. Nerozumím tomu, a je to podle mě flagrantní porušení ústavního pořádku, že o řádně schváleném zákoně, respektive o jediném pozměňovacím návrhu a následně samotném tisku, kdy byla možnost, a předsedající tady měl ještě slovo a slovo uděloval, ještě před udělením přestávky, byla možnost podat námitku proti hlasování. Toto se nestalo, klub sociální demokracie si vzal přestávku a tušíme asi, co se na tom klubu dělo. A já tady vidím jednoznačný rozpor s článkem 26, kdy poslanci se mají řídit svým svědomím a nemají být vázáni pokyny. To znamená, dá se dedukovat, že vystoupil na základě pokynů, které dostal od své vlastní politické strany. Takže toto je samozřejmě špatně a já bych poprosil i sněmovní legislativu, aby se k této věci konkrétně vyjádřila. Dneska jsme si mohli přečíst stanovisko ředitelky Parlamentního institutu, která zpochybnila ten postup, který je tady navrhován.
Další do diskuse je přihlášena paní poslankyně Putnová, po ní pan poslanec Kučera.
Dobré poledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. V minulých dnech jsme věnovali desítky minut tomu, abychom rozebírali proceduru a jednací řád Poslanecké sněmovny. Přesto tady nezaznělo něco, na co bych chtěla ráda upozornit, totiž fenomén, že se do Poslanecké sněmovny vloudil princip manažerského řízení. Šéf, v tomto případě pan vicepremiér Babiš, usiloval o výsledek hlasování, a když ten byl v rozporu s jeho záměrem, prosadil prostřednictvím sociální demokracie nové hlasování. Tak to funguje ve firmě. Ale tak to nefunguje a nemělo by fungovat v parlamentní demokracii. Parlamentní demokracie má mechanismy, které jsou zdlouhavé, vyžadují trpělivost, vyžadují jednání, ale jsou právě proto z řady důvodů tak nekonformní proto, aby zabránily silovému a mocenskému prosazení názoru jedinců. Chtěla bych se obrátit prostřednictvím pana předsedajícího na své kolegy ze sociální demokracie: Vy přece nejste zaměstnanci firmy. Vy jste demokraticky zvolení zákonodárci, kteří se budou zodpovídat svým voličům. Alespoň jsem se do středy domnívala, že tomu tak je.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Michal Kučera, po něm pan poslanec Korte.
Dámy a pánové, budeme pokračovat, protože uplynula doba, po kterou byla Sněmovna přerušena za účelem porady jejího grémia. První je paní poslankyně Jana Černochová, po ní pan poslanec Zahradník.
Zelená nafta je obecně používané označení pro daňové zvýhodnění, které umožňovalo zemědělcům žádat o navrácení části spotřební daně z minerálních olejů. Letos zcela zanikla. Rozhodující argument ve prospěch zelené nafty se už léta nemění. Jestli je tento argument pravdivý, jsme měli zjistit letos. Zelená nafta, respektive vratka z daně, je zrušená teprve od začátku roku. O jejím zrušení rozhodla v rámci úsporných opatření Nečasova vláda. V době, kdy se vratka zemědělcům vyplácela, ovšem občan i daňový poplatník strádal také. Další otázka logicky následuje. V případě, že dotujeme zemědělce, dáváme jim slevy či úlevy, není to vždycky náhodou na úkor někoho jiného? Naši zemědělci by byli bez dotací v nevýhodě? A nejsou naše firmy konkurující zahraničním podnikům v nevýhodě proti firmám, které podnikají v zemích, kde jsou nižší daně? Podle tohoto principu by tedy bylo jistě dobré jim daně snížit a nevýhodu srovnat. Zvýhodněná je pouze rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo pronajatých, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu. Na živočišnou výrobu se toto daňové zvýhodnění přímo nevztahuje. Úřad se však nejprve zdráhal novou analýzu poskytnout. Když se do ní podíváte, pochopíte proč. V Evropské unii podobné zvýhodnění letos neuplatňuje pouze Slovensko, Rakousko, Bulharsko a Nizozemsko. Starší a propracovanější studie, o níž ministerstvo tvrdí, že jí pro vypracování své analýzy využilo, hovoří zcela jinak a její závěry se úplně rozcházejí s dnešní analýzou. Zpráva s názvem Vyhodnocení dopadu zrušení zelené nafty do zemědělství České republiky, předložená loni v září Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, zpochybňuje oprávněnost daňové úlevy. Asi proto nelze materiál nalézt na oficiálních legislativních webech. Loňská studie odmítá argument o hrozícím poklesu konkurenceschopnosti českých zemědělců, zdůrazňuje levnější pracovní sílu a nižší cenu půdy v Česku. K nářkům zemědělců, že placením spotřební daně dotují Státní fond dopravní infrastruktury, to mimochodem zdůrazňuje i aktuální analýza ministerstva, připomíná, že do fondu směřuje asi jen 9 % ze spotřební daně. K tomu přidejme, že osevní plocha v České republice se za uvedené období snížila - Zemědělské stroje se navíc modernizují a více se u nich dbá na nižší spotřebu. Jak tedy vysvětlit nárůst spotřeby zelené nafty? Možné je samozřejmě obojí. Úniky přes zelenou naftu se neodhalují snadno. Od roku 2008 se vratky nevážou na spotřební normativy, zemědělci opírají své nároky o doklady o zakoupených pohonných hmotách a technické údaje o spotřebě. Nemusíme zrovna kopírovat Německo a zelenou naftu barvit. Objevily se i jiné návrhy, například na kontrolu prostřednictvím GPS na strojích a propočtu spotřeby. Co tedy říct k tomuto návrhu závěrem?
První bod je konkurence Evropské unie a dotovanost zemědělství v ostatních zemích, s čímž samozřejmě lze i souhlasit. Druhým důvodem je potom, že zemědělské stroje údajně nejezdí po veřejných komunikacích. Ten první důvod se dá samozřejmě řešit přímou dotací, to není důvod, abychom k tomu zaváděli nějakou barevnou naftu. Dovolte mi, abych se tady trochu blíže podíval na ten druhý důvod, to znamená to, že zemědělské stroje nejezdí po veřejných komunikacích. Proč by ale měli mít zelenou naftu jen zemědělci? Stejný nárok na nižší daň by podle této logiky mohli vznést i lesáci. Pracují v lese, technika se většinou pohybuje po účelových komunikacích a nafta by se také mohla označovat jako zelená. Les je rozhodně zelenější než žlutá řepka. Slevu na dani by také mohli mít stavbaři. Stavební technika nevyjede na cestu, jak je rok dlouhý. A když vyjede, tak právě za účelem opravy dotčené cesty. Stavební stroje totiž cesty neničí, ale paradoxně je opravují. Podle stejné logiky můžeme se bavit například o důlních strojích, které pracují například v lomech. Tam by ta nafta mohla být například černá. Chtěl bych také poukázat na to, kdo o zavedení zelené nafty rozhoduje. Majitel Agrofertu Babiš, který si hlasováním o zelené naftě přihrál malou domů o velikosti několika desítek milionů korun. Ministr Babiš dokonce ten dotační cirkus přivedl k úplné dokonalosti. Na pole zaseje dotovanou řepku, z ní vyrobí ve svých chemičkách dotovaná biopaliva, aby je přidal do dotované zelené nafty, kterou nalije do svých zemědělských strojů, aby mohl opět zasít dotovanou řepku. To je skutečný dotační cirkus, a někdo by mohl dokonce říct, že se ministr Babiš zdatně přisál na státní rozpočet. Teď bych se ovšem dotkl i hlasování a toho, co tady vlastně proběhlo v uplynulých hodinách. Vy jste svým hlasováním o zpochybnění hlasování poslance Šincla naprosto brutálně nabourali demokratický systém. To, že důvodem nového hlasování je chybné rozhodnutí hlasovat pro zákon, dokonce potvrdil premiér Sobotka i ministr Babiš.
Já děkuji panu poslanci. Dalším přihlášeným je pan poslanec Korte.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem, upřímně řečeno, docela rád, že jsem zde nemohl včera vystoupit, protože z této diskuse na to, co zde zaznělo, mohu velmi dobře navázat, respektive na to odkázat, zejména na to, co řekl poslanec kolega Bendl a především paní kolegyně Putnová a nyní můj předřečník kolega Kučera. Podobně jako je legitimní politické rozhodnutí třeba zavést pozitivní diskriminaci jistých občanů České republiky na úkor všech ostatních, pro které je to negativní diskriminace. To není problém věcný a politický, ale je to problém morálky. Co teď tady máme schvalovat? A nyní se prosím tento střet zájmů ukazuje ve své plné nahotě. Aby bylo jasné, co ten příměr znamená, tak pro levou část spektra - marxistickým žargonem se tomu říká, že se zmaterializoval. Dámy a pánové, dle mého mínění se jedná o naprosto evidentní zneužití pravomoci ústavního činitele, který svým jednáním se snaží získat prospěch. Já vyzývám ministra vnitra, který tady seděl a nyní tady není, pokud má snad Policie České republiky zašpuntované uši, aby požádal policejního prezidenta, aby si je odšpuntovali. Já vyzývám paní ministryni Válkovou, ministryni spravedlnosti, aby vzbudila státní zastupitelství.
A stálo by za to vědět, jaký ten dopad je. A možná podpoříme růst ekonomiky. O tom jsem hluboce přesvědčený, proto jsem pro ten návrh hlasoval. Myslím, že to tu zaznít mělo, a nezaznělo. Myslím, že to tu zaznít mělo.
Já souhlasím s tím, co tady zaznělo. Problémy v této věci mám dva. Já jsem samozřejmě jako vy všichni ostatní složil slib poslance, který kromě jiného také předpokládá určité schopnosti etické a morální a zavazuje nás k tomu, abychom dodržovali to, co jsme svým voličům slíbili. V kontradikci proti sobě stojí to, že slyšíme "já jsem mylně hlasoval", a proti tomu zaznívají hlasy "není možné, aby takovýto výsledek platil, my s tím potřebujeme něco udělat, protože to pro nás znamená ztrátu 14 miliard". Spletl se ten poslanec, nebo byl přinucen k tomu, aby se našel mechanismus jak změnit hlasování? Ale ptám se, jak se vybírá takový člověk, který se přihlásí k tomu, že řekne "já jsem mylně hlasoval", a řeší tím problém všech těch ostatních. Nehledě k tomu, že ten jeden hlas na výsledku hlasování vůbec nic nemění. Druhá věc, která mi skutečně vadí jako poslanci, ale vadí mi to i jako občanovi této země, že předseda jedné strany řekne, že má v Poslanecké sněmovně 17 zmatených poslanců, kteří nevědí, co dělají, nevědí, pro co hlasují, nepřečetli si ten materiál, neseznámili se s ním, nevzali si čas na to, aby se s ním seznámili, a jsou prostě jenom zmateni. Jak je možné, že si dovolí být zmatený, neznat materiál, o kterém hlasuje? Jak si může dovolit dát hlas, když o tom nic neví? Měl se zdržet. Měl požádat o čas, aby si to rozmyslel. Ale rozhodně nemůže hlasovat. To jsou ty věci, které jsem chtěl, aby zazněly, protože s takovýmito postupy já nesouhlasím. Já jsem skutečně tak dostatečně dospělý, že pamatuji i barvený benzin, pamatuji topnou naftu. Všechny pokusy o to vytvořit nějakou preferenci něčeho nebo někoho vždycky skončí v kapse těch, kteří si to do nich umějí zasunout. Nikdy není možné takovéto věci dělat selektivně jenom pro jednu skupinu nebo pro jedno odvolání. To prostě nefunguje. Zelená nafta nefungovala přes všechny kontroly, které nám dělali za jízdy. Druhá věc, která mi vadí, je, že v jednom zákonu děláme výjimku pro jednu věc, a na druhou stranu nechceme souhlasit s tím, aby se spotřební daň snížila. Pokud se sníží, bude to skutečně to, co je v tom státě spravedlivé, bude to pro všechny, nebude tam žádná preference. Bude to mít obrovský dopad na hospodaření všech těch, kteří ke své činnosti musí dopravní prostředky nebo stroje pracující na pohonné hmoty používat. Ale nejenom pro podnikatele, pro firmy, pro stát, pro armádu, pro policii, pro záchranky, ale i pro každého občana. A v tom já vidím to, jak bychom měli v této Sněmovně hlasovat. Měli bychom se snažit o to, aby zákony, které přijímáme, byly rovné a stejné pro všechny. Já říkám to, co říkám teď. My jsme se poučili ze všech chyb, které proběhly, a ten názor je v této fázi naprosto jednoznačný a jasný. Chceme, aby se prostředky státu neutrácely zbytečně, chceme, abychom nezatěžovali své občany zbytečnými daněmi. To je to, co jsem chtěl, aby tady zaznělo.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu číslo 1 má pro dnešek pan předseda Jan Hamáček, náhradní kartu číslo 6 pan poslanec Kaňkovský. Dámy a pánové, já chápu, že seznam je dlouhý, ale opravdu vás nemohu více překřičet. Členové vlády: Brabec Richard - pracovní důvody. Mám zde omluvu paní ministryně Jourové, ale vidím ji zde, takže ruší omluvu. S náhradní kartou číslo 16 dnes hlasuje pan poslanec Koubek. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v pátek 1. srpna. S přednostním právem zde mám přihlášku pana poslance Kalouska, potom pana poslance Okamury.
Zdá se, že už jsem ozvučen. Dobré ráno. Chci pouze kvitovat, že tento materiál, který byl zpracován na Ministerstvu vnitra, obsahuje politickou dohodu, kterou jsme učinili. Poslanecký klub TOP 09 proto dnes podpoří vrácení do druhého čtení. Dnes pouze toto oznámení.
Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Okamuru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi vyjádřit se ke služebnímu zákonu. Co se týče služebního zákona, tak musím bohužel konstatovat, že k odpolitizování státní správy nedojde. Všech pět těchto stran společně odmítlo dlouhodobou garanci profesionální státní správy. Výsledná podoba služebního zákona, na které se dohodly vládní strany spolu s ODS a TOP 09, znamená, že obsazení postů ve státní správě bude řídit ta která vláda, která bude právě u koryta. Političtí trafikanti dostali zelenou a odbornost půjde opět stranou. A podívejme se - výběrová komise má pět členů, které jmenuje a zároveň odvolává ta samá vláda. Rozhodující slovo ve výběrové komisi má ministr. Jakým způsobem probíhá výběr státních zaměstnanců? To znamená, dokonce i závěr výběrového řízení v rámci výběrové komise není závazný. Oni nevybírají nejlepšího. To je teda vrchol skutečně! Když se tedy podíváme dál, tak aby i náměstek pro zvláštní službu náhodou nezvlčil, aby náhodou nebyl nezávislý, tak může být odvolán, když poruší služební kázeň nebo se dopustí zaviněného chování, jímž narušil důstojnost své funkce. Ovšem chybí mi zpřesnění, o co vlastně přesně jde.
Myslím, že si každý z nás uvědomuje, že v naší zemi je i celá řada dalších problémů, které musí Sněmovna řešit. To, že se vláda s částí opozice dohodla, nám umožní, abychom zprůchodnili jednání Poslanecké sněmovny. Musíme si uvědomit, že tady dojde k určité revoluci ve státní správě. Dohoda umožňuje, aby zákon začal platit od 1. ledna příštího roku, což je něco, co nám pomůže z hlediska čerpání prostředků z Evropské unie. A zase - tady přece nemůžeme rozlišovat na opozici nebo koalici. Já si myslím, že všechny politické strany by měly mít zájem na tom, aby Česká republika byla úspěšná, pokud jde o čerpání prostředků z Evropské unie. Včera Evropská komise schválila dohodu o partnerství, to je důležitý krok, a teď je řada na nás. Musíme schválit zákon o státní službě, aby byl účinný od 1. ledna příštího roku. Jsem přesvědčen o tom, že tady nevzniká žádná národní fronta. Ale chci ocenit, že tady vznikla dohoda, která v řadě parametrů bude prospěšná pro Českou republiku, a jak pevně věřím, bude prospěšná i pro občany České republiky.
Posledním přihlášeným do rozpravy zatím je pan poslanec Faltýnek.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Já budu ve svém stanovisku za náš poslanecký klub velmi stručný. Bude to pouze jedna věta.
Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy - nevidím žádnou přihlášku - rozpravu končím. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Tato předloha se tedy vrací do druhého čtení. Tímto končím bod 25 a tím i celou 12. schůzi Poslanecké sněmovny.
Dobře, o jejich počtu a platech rozhoduje sám ministr na svoji odpovědnost. Všichni pracují jako političtí nominanti ministra. Provádí se tady tedy politická hra podle hesla vlk se nažere a koza zůstane celá. Já už si skoro říkám, že mě přerušujete zrovna v nejlepších okamžicích. Zrovna teď mi ten hluk nepřipadal takový. Ve finálně dohodnutém návrhu těchto pěti stran nejde tedy o odpolitizování státní správy, ale pouze o jiný systém jejího řízení zájmovými skupinami stojícími za jednotlivými politickými uskupeními. Zaslechl jsem argument, že v Německu pozice generálního ředitele státní služby neexistuje. Takže jen doplním, že na německých ministerstvech pracují státní tajemníci, kteří jsou jmenováni doživotně a jsou díky tomu imunní vůči politickým tlakům, které do státní správy prostě podle hnutí Úsvit nepatří. A právě imunita vůči politickým tlakům na obsazování pozic v případě přijetí této verze služebního zákona v České republice nenastane. Vrácení do druhého čtení nyní podpoříme, jelikož si myslíme, že je zákon třeba jako takový dopracovat, a pokusíme se vložit ještě také některé naše pozměňovací návrhy. Hnutí Úsvit není součástí této pseudoopoziční smlouvy, která má zajišťovat politickou kontrolu ve státní správě.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, kompromis nemá být cílem politiky, ale pokud je výsledkem složitých politických jednání dobrý kompromis, tak je to v pořádku.